Také děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Juchelka a připraví se paní předsedkyně Pekarová Adamová. Pane poslanče, prosím.
- A abychom věděli, do kterých zákonů to bude samozřejmě zasahovat a bude to projednáváno.
Říkám to správně, pane poslanče Juchelko? Návrh pana předsedy Jakoba je přerušit bod na pět minut. Kdo je proti?
Proti tomuto trendu však byl předložen návrh novely Listiny základních práv a svobod, který je tady dnes taky na projednávání. Zmínil bych se jenom, jak je to u sousedů. Chtěl bych zde zmínit, že rodina představuje základní jednotku společnosti a nezastupitelný prvek triády člověk-rodina-společnost. Rodina nenahraditelně a v podstatě výlučně plní několik funkcí takového významu, že bez ní není život lidské společnosti jako celku možný. Tato zcela mimořádná tradice je navzdory některým tendencím posledních několika málo let hluboce společensky i právně prověřena a zakořeněna. Manželství poskytuje základ pro stabilní sociální prostředí, v němž se mohou děti zdravě rozvíjet v úspěšnou další generaci. Jakákoliv jiná forma rodinného soužití tento potenciál v takové míře již ze své podstaty mít nemůže. Ústavní ochrana manželství by měla zajišťovat také ochranu pojmu manželství, a to výlučně jakožto svazku jednoho muže a jedné ženy. Empirické výzkumy ukazují, že děti nejlépe prospívají v péči svých sezdaných biologických rodičů. Na toto téma bylo publikováno mnoho pozitivních, ale i negativních studií. Děti, které jsou vychovávány svými biologickými sezdanými rodiči, v průměru dosahují lepších fyzických, kognitivních a emočních výsledků než děti vychovávané v jiných podmínkách. Domácí prostředí poskytované lesbickými a gay rodiči je stejné jako to poskytnuté heterosexuálními rodiči s ohledem k podpoře a umožnění psychosociálního rozvoje dětí. V roce 2012 provedl Mark Regnerus retrospektivní studii s rozsáhlým souborem populace ve Spojených státech. Identifikuje se jako výlučný heterosexuál - byla jedna otázka.
Poprosím kolegy a kolegyně, aby se ztišili ve svých debatách.
Databáze, se kterou pracoval Regnerus, není dlouhodobou studií, a tím nemůže vysvětlit kauzalitu mezi statistickými výsledky a typy rodin. Výchovný styl otců se liší od mateřského, což by mohlo být vysvětlením pro zjištění mnoha empirických studií, které zdůrazňují velkou roli otcovského vlivu v prevenci kriminality u dospívajících chlapců nebo adolescentního těhotenství u dívek. Potenciál biologické reprodukce odráží biologickou realitu. Důvod vyčlenění jiných forem soužití z institutu manželství je skutečnost, že institut manželství odráží především zájem dětí, protože bylo prokázáno, že trvalé soužití muže a ženy je v průměru nejlepším prostředím pro řádnou výchovu a péči o děti. Uvědomují si předkladatelé tohoto návrhu například, že se případně dítě rozhodnutím nějaké přidělovací komise nebude moci bránit? Pokud se dostane do péče dvou pedofilů, tak další problém nastane ve školce a pak ve škole, kde se stane objektem posměchu a šikany. Česká společnost je velmi tolerantní a jsem za to velmi rád. Perzekvovat někoho za jeho životní či politické názory, náboženské cítění nebo sexuální orientaci odmítáme.
Nyní je na řadě paní poslankyně Zajíčková a připraví se pan poslanec Okamura Hayato. Paní poslankyně, prosím.
Já jsem též členkou té pracovní skupiny. Myslím si, že shoda je na tom, že musíme narovnat veškerá práva ve vztahu k majetku, k informacím, ke zdravotním informacím a podobně, ano, pro nás - možná konzervativce - je důležité zachovat název "manželství", protože ho vnímáme jako svazek muže a ženy. Svazek žena - žena, muž - muž vnímáme jako jiný svazek, byť by měl samozřejmě mít zachovaná veškerá práva, tak jako mají manželé.
Také děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Okamura Hayato a připraví se pan poslanec Kubíček. Pane poslanče, prosím.
Tak jenom na to chci poukázat. Děkuji za pozornost.
Nyní je na řadě pan poslanec Kubíček a připraví se pan poslanec Dufek.
Paní předsedající, děkuji za slovo. První, práva a povinnosti manželství, svazek, dědění, nahlížení. Tak bych řekl, že asi je nějaká shoda, která nemá velkou problematiku, a nelišíme se. Tam už ta shoda vůbec není. A pak je třetí bod, který se jmenuje - samotný název - a ten samotný název, tam asi dojdeme k nějakému kompromisu, protože jsem si tady vyslechl, že to pro někoho není ta kruciální překážka. To říkám zcela zodpovědně a tady slibuji, že faktickou poznámkou se již nepřihlásím.
Nyní je na řadě pan poslanec Dufek a připraví se pan poslanec Juchelka s faktickými poznámkami. Prosím.
Ten návrh je takový, že v podstatě vyvolává další a další faktické poznámky. Já jsem si myslel, že taky dneska ve dvě hodiny jdeme domů, a my jsme se nedostali přes faktické poznámky a máme před sebou ještě osm přihlášených lidí. A kde ty děti ty stejnopohlavní páry vezmou? A budeme o tom zase diskutovat - kde vezmou stejnopohlavní páry ty děti? Pro jejich práva?
Děkuji.
Dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vystřídali jsme se v řízení schůze. V tuhle chvíli jsme ve faktických poznámkách a jako první s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Juchelka.
Děkuji moc, pane předsedající. My jsme tady skončili naposledy tou faktickou přestřelkou u toho kompromisu. Když jsme to navrhovali, tak to bylo zamítnuto, místo abychom šli tedy cestou nějakého kompromisu, nějakou aspoň vstřícností v tom, že bychom sloučili ty dvě rozpravy dohromady. Ale právě o tom všem je tady tento zákon - o hodnotách, o principech, o tom, jaký má každý z nás ten ideový pohled na věc. To je to prvotní.
Děkuji, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Navrátil.
Já to říkám do budoucna. Pojďme raději zřídit více pracovních skupin, které se shodnou na znění, které může touto Sněmovnou projít, a nebudeme trávit tady tolik času.
Ona tady mluvila o adopcích dětí. Já jsem teprve teď začal mluvit s faktickou poznámku.
Já to napravím.
Ten problém je, že z mého pohledu to nejlepší prostředí pro děti je to, když můžou ve svém životě, ve svém dospívání potkávat obě role - jak muže, tak ženy. To je první poznámka. A druhá poznámka. Ono každé dítě má svého biologického rodiče. A proto bych byl velmi opatrný při této diskusi.
Mezi jeden z argumentů patří, že homosexuálové jsou diskriminováni tím, že nesmějí uzavřít manželství. Tento argument je nepravdivý. Manželství je čistě právní institut definovaný jako trvalý svazek muže a ženy, uzavřený zákonem stanoveným způsobem při splnění zákonem stanovených podmínek. Homosexuálové smějí uzavírat manželství za úplně stejných podmínek jako kdokoliv jiný. Z hlediska práva jsou si tedy všichni zcela rovni. Každý muž může uzavřít manželství se ženou a každá žena může uzavřít manželství s mužem, a to bez ohledu na sexuální orientaci kteréhokoliv ze snoubenců. Nikdo při uzavření manželství nezjišťuje sexuální preference snoubenců. Homosexuálním osobám v uzavření manželství zákon nijak nebrání a mají v tomto ohledu zcela rovná práva jako osoby heterosexuální či jakékoliv jiné sexuální orientace.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 Argument druhý. Homosexuálové chtějí žít s milovanou osobou a toto právo je jim upřeno. Láska je jen jedna. Nemá to nic společného s manželstvím. Láska není základem ani předpokladem manželství. Existence citové náklonnosti mezi snoubenci není předpokladem uzavření manželství a nikdo ji u snoubenců při uzavírání manželství nezjišťuje ani neověřuje. Manželství je formálně právní institut vytvářející právní rámec zajišťující dva nejzákladnější předpoklady pro založení rodiny a řádnou výchovu dětí. Těmito předpoklady jsou úplná rodina, tedy oba rodiče, matka a otec, a ekonomická základna rodiny, u nás v podobě společného jmění manželů, pokud se manželé nedohodnou jinak. Jen žena může být matkou dítěte a jen muž může být otcem dítěte. Zatímco dvojice muž a žena může alespoň teoreticky zplodit dítě vždy a předem to nelze zcela vyloučit, u stejnopohlavních párů naopak předem s jistotou víme, že děti nikdy zplodit nemohou. Není tedy důvod, proč by právní institut manželství, který byl vytvořen a má sloužit primárně pro plození a následnou výchovu dětí, měl zahrnovat dvojice osob, u nichž je předem naprosto jisté, že společně žádné dítě zplodit nemohou, a tedy ani nezplodí. Otázka u argumentu číslo čtyři. Proč bychom měli chránit manželství muže a ženy, když polovina manželství se rozvádí a mnoho heterosexuálních rodičů špatně zachází se svými dětmi? Manželství jako svazek muže a ženy a jeho zákonný obsah představují stále nejlepší právní rámec poskytující nejlepší předpoklady pro stabilní rodinné prostředí a řádnou výchovu dětí. Přestože v posledních desetiletích pokračuje eroze manželství, dosud nikdo lepší model nevymyslel. Skutečnost, že se polovina manželství rozvádí a někteří rodiče nepečují řádně o své děti, není důvodem pro to, abychom rezignovali na ochranu manželství. Pokud považujeme vysokou rozvodovost a špatnou péči o děti za negativní jevy, rozhodně k jejich řešení nijak nemůže přispět změna definice manželství zcela popírající jeho dosavadní význam. Další argument říká, že děti vychovávané stejnopohlavními páry v současnosti mají mnohem horší právní postavení než děti heterosexuálních párů. Tento argument je nepravdivý. Matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Pokud je matka vdaná, je za otce dítěte považován její manžel. Pokud matka dítěte není vdaná, je zřejmé, že i její dítě má nějakého otce, který může své otcovství právně založit například prohlášením před matričním úřadem. Děti vychovávané homosexuálními páry se nemohou vynořit z jakéhosi vakua. Jejich početí nebylo možné bez účasti muže a ženy, ať již bylo početí třeba v uvozovkách technicky dosaženo jakýmkoliv způsobem. I tyto děti tedy mají matku, která je porodila, a musí též existovat muž, který může být právně považován za otce dítěte. Všechny děti mají tedy naprosto stejné výchozí právní postavení. Otcem dítěte je však i nadále dřívější manžel matky, který má zachována veškerá rodičovská práva i povinnosti ke svému dítěti. Nový partner matky žádná rodičovská práva k dítěti nemá, ačkoliv dítě s ním žije ve společné domácnosti a on se na výchově dítěte též podílí.
Chápu, že něco nemáte k dispozici. Tak jste to tam měli napsat! Nemám, nedám, ptejte se jinde. Tam popisujete nějaké věci, které jste z něčeho vytrhli, zjevně musíte mít nějaké podklady k dispozici, jinak byste to tak nemohli napsat. Takže pokud nemáte, nedáte, tak bod jedna - nemáme k dispozici, ptejte se České pošty. Takovou odpověď bych prosím očekávala. Takže to opravdu není pro mě odpověď. Co se týče - já trošku budu přeskakovat k tomu poslednímu týkajícímu se těch malých obcí. Já jsem tento dotaz slyšela od kolegyně, která opravdu se zabývala tím, že některé obce neobdržely žádné informace. Nicméně konstatuji, že odpovězeno v tomto bodě tři bylo. Prosím, podívejte se do své odpovědi.
Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Peštová a připraví se paní poslankyně Knechtová.
To musím potvrdit, že ano, že Pošta jednala s městy. Třeba říkám, my jsme statutární město, a šlo nám tam o jednu poštu, která je v současné době v nemocnici a je velice vytížená, a ze začátku bylo deklarováno, že to bude za symbolickou korunu.
Také děkuji A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Knechtová.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěla hlavně upozornit u těch malých obcí, že tam vlastně dochází k tomu, že se ruší i to poštovní směrovací číslo.
A další s faktickou poznámkou - paní poslankyně Ožanová. Prosím.
Děkuji kolegyni Knechtové, že panu ministrovi toto řekla. Domnívám se, že byste mohl působit i na Českou poštu v tom smyslu, aby se chovala lépe, protože popis těch schůzek, které měli starostové opravdu s Českou poštou, je fakt tristní. To nebylo jednání. Přišlo: my vám to zrušíme, končíme, říkejte si, co chcete, bude to tak! Já nevím, zda budu navrhovat, zatím nenavrhuji, že odpověď nebyla dostatečná. Pro mě fakt nebyla dostatečná. Promiňte, opravdu ne. Nebudu nechávat o tom hlasovat.
Já se omlouvám, pane ministře, ale před vámi jsou ještě dvě faktické poznámky. První paní poslankyně Mračková Vildumetzová, připraví se pan poslanec Haas a pak pan ministr.
Tak položme si otázku - kdo stojí v čele rezortu Ministerstva vnitra? Takže pane ministře, vy tedy jste určitě nehovořil s Českou poštou, nekomunikoval jste s nimi, nevěděl jste vlastně vůbec, s čím Česká pošta přijde, jaká ta kritéria budou. Vy jste vlastně asi ani neviděl tu analýzu, která je tajná, podle které jsou ty pobočky. Pouze jste ministr vnitra za Starosty a nezávislé, který ty starosty hodil přes palubu. Protože já bych od vás očekávala, že byste jako ministr vnitra řekl České poště: Ano, něco jste předložili. Nejdřív to s těmi starosty vykomunikujte. To jste v žádném případě neudělal, ale dal jste si do volebního programu, že v té první linii stojí starostové, že jsou důležitější než členové vlády, ale bohužel opak je pravdou.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou, pan poslanec Haas, a poté pan ministr Rakušan. Pane poslanče, prosím.
Tak já vám řeknu jeden stručný případ z našeho města. Aniž bych do toho jednání musel vstupovat - já jsem u nás na městě opoziční řadový zastupitel, do jednání mezi vedením statutárního města Pardubice a managementem České pošty, tím regionálním, jsem vůbec vstupovat nemusel. Tu informaci jsem si získal jenom jako zastupitel a u nás ve městě Pardubice.
Umožnění manželství stejnopohlavních párů ve skutečnosti znamená, a je tak koncipována i navrhovaná právní úprava, že je zásadním způsobem změněna samotná definice manželství, která je po tisíciletí neměnná v tom smyslu, že jde vždy o trvalý svazek muže a ženy. Tato změněná definice by samozřejmě dopadla na úplně všechna manželství, existující i budoucí. Jde o totální destrukci dosavadního pojmu manželství a jeho naprosté odtržení od jeho základního účelu spočívajícího v založení rodiny ve smyslu zplození společných dětí a jejich výchovy. Pokud k této zásadní změně definice manželství přistoupíme a odkloníme se od její dosavadní podstaty, že jen muž a žena mohou být otcem a matkou společných dětí, můžeme se pak zcela legitimně ptát, proč by měl být počet osob vstupujících do manželství omezen na dva jedince. Manželská dvojice muž a žena je totiž dvojicí právě proto, že jen taková dvojice může tvořit i dvojici rodičovskou. Copak neexistují trojice nebo i větší skupiny lidí, které se milují a chtějí spolu sdílet svůj život? Láska je přece jen jedna a je stejná pro všechny. A posledním argumentem, který říká, že zahraniční právní řády umožňují manželství stejnopohlavních dvojic. Už to tady bylo v debatě předtím zmiňováno, jak je to v zahraničí. Jedné ženě zaplatí za dodání vajíčka, další žena slouží jako inkubátor za poplatek. Jiné státy nic takového neumožňují a považovaly by to za nelegální obchodování s dětmi. Některé státy umožňují považovat právně za ženu osobu s penisem a varlaty a za muže osobu s vaječníky a dělohou. Nic z toho přece není argumentem pro to, že by Česká republika měla svůj právní řád přizpůsobovat právnímu řádu jiných států. Bylo by to absurdní už jenom proto, že každá země má svůj vlastní právní řád vyhovující jejím vlastním podmínkám, vycházející též z jejich vlastních tradic, kultury a způsobu života, a tyto právní řády se od sebe liší, a nikdo tedy nemůže říci, který je ten nejlepší, z něhož bychom snad měli opisovat. Vážené kolegyně a kolegové, za mě je manželství svazkem muže a ženy. Rodina je máma, táta a děti, plus samozřejmě širší rodina a další příbuzní. Rodičovství je o rolích, které jsou pro děti jedinečné. A nyní bych ještě, už se blížím k závěru, ale ráda bych ještě přečetla k tomuto tématu dopis a vyjádření Národního centra pro rodinu: "Navržená právní úprava představuje průlomový zásah do vůle zákonodárce tím, že oslabuje dosavadní uznání významu biologického rodičovství při založení rodiny jako jednoho z účelů manželství a právo dítěte vyrůstat se svými biologickými rodiči. Navrženou úpravu nelze zdůvodnit ani výroky Evropského soudu pro lidská práva, který se opakovaně vyslovil v tom smyslu, že není nutné otevírat možnost uzavřít manželství homosexuálním párům, pokud jsou práva těchto párů dostatečně zajištěna. Příznivci navržené právní úpravy uvádí, že jde o vytvoření prostředí jistoty pro děti žijící v homosexuálních svazcích. Neodpovídají ale na zásadní otázku, jak bude naplněn účel manželství, totiž rození dětí, v případech, že jeden z rodičů nepřivede do manželského svazku homosexuálů dítě z předchozího heterosexuálního svazku. Zkušenost ukazuje, že se tyto děti v převážné míře do homosexuálního svazku dostávají jako děti, jejichž druhý biologicky rodič stojí zcela mimo výchovu dítěte, protože je velmi často z pohledu homosexuálně orientovaného biologického rodiče nežádoucí, aby byl dítěti znám. Přijetím návrhu, který umožní manželství i stejnopohlavním párům, dojde k znevýhodnění biologického rodičovství proti sociálnímu rodičovství. Často je argumentováno tím, že existuje manželství stejnopohlavních párů i v jiných zemích. Tolik dopis Národního centra pro rodinu. A já jenom na závěr řeknu to, co už jsem říkala na začátku, že já pro tento návrh na manželství pro homosexuální páry ruku nezvednu, protože si myslím, že manželství je svazkem muže a ženy a tak to má zůstat. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně.
Tomu my, naše legislativa nemůže zabránit, protože na to nemá nástroje.
Děkuju za dodržení času. A nyní se vracíme do rozpravy a vystoupí paní poslankyně Bělohlávková a připraví se paní poslankyně Bačíková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, zdravím všechny statečné, kteří jsou ještě v tomto sále, a zdravím i mládež, která nás nebývale pozorně sleduje, a jsem ráda, že jsou tady. Doufám, že jste si všimli mých šatů, protože jsem si je nevzala náhodou.
Samozřejmě nemáme také radost ze snižování poboček. To je jiná věc.
Připraví se paní poslankyně Ožanová, paní poslankyně Peštová a pan poslanec Bělica.
A to je statisticky doložitelné. Skutečně ta jednání formální nebyla. Pokud máte z konkrétního jednání pocit, že bylo arogantní, že bylo formální, že bylo neefektivní, prosím, dejte mi tyto informace, dejte mi kontakt na daného starostu, dejte mi kontakt na dané vedení města, já se budu zajímat u managementu České pošty, kdo to jednání vedl. Ale obecně mám naopak feedback i od starostek a starostů, kteří vůbec vládě nefandí a byli proti zavírání té konkrétní pobočky, že ta jednání byla smysluplná, management Pošty si udělal na starosty a starostky čas, do těch regionů přijal a mnohokrát to vedlo k dobrému výsledku. A to, co říkala paní kolegyně Vildumetzová. Já skutečně nikdy nebudu - a to je váš řekněme stínový pohled na věc - tím, kdo bude vstupovat do věcí, do kterých vstupovat nemá. Politické rozhodnutí - politické rozhodnutí - za kterým si stojíme, a mělo se to udělat dávno, je zrušení 300 poboček. Ale já nikdy nebudu vstupovat do odborné metodiky, která pošta má nebo nemá být zavřena. To politik dělat nemá.